A myslím, že by mělo být zájmem nás všech společně se domluvit na tom, že řekneme, tak jako to mají třeba Spojené státy - jeden pevný termín. Když už máme otevřené senátní volby, tak na to upozorňuji, protože si myslím, že touto cestou bychom se měli vydat. Je to takové jako lehce na náhodu. Mimochodem prezidentské volby jsou stejný příběh. Takže bych doporučoval, abychom ve všech volbách, které se konají bez rozpouštění, to směřovali k nějakému pevnému datu a pokusili se tady na tom shodnout. Nevetuji.
Děkuji, panu poslanci Bendovi. Ano. Takže pan ministr Metnar.
Děkuji vám, pane předsedající. Přesto děkuji vám za ty připomínky a samozřejmě Ministerstvo vnitra nadále na těchto připomínkách pracuje. Děkuji.
Já děkuji.
Takže toto je potřeba ošetřit, protože opravdu podle mne je to nesystémové, je to drahé, zbytečné zdlouhavé. A pak bychom se také mohli dočkat jednoho takového modelu, že naše správní úřady umístěné v budově našeho úřadu, ať města, nebo kraje, budou zpracovávat problémy jiných krajů, jiných obcí. A dámy a pánové, řekněme si na rovinu, chce to někdo z nás? Podpořme to a pojďme dál.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi za jeho vystoupení a ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, mohu rozpravu tedy ukončit.
Mně tohle řešení problému systémové podjatosti, na který upozorňuje Ústavní soud, přijde, jako že se budeme tvářit, že žádná podjatost neexistuje. A tento člověk je potom v čele toho samotného úřadu, který zase úkoluje. Samozřejmě nemůže úkolovat v oblasti samostatné působnosti. Ale jak to funguje reálně? Když mu stanoví odměnu? Takže už ta samotná věc, že ten úředník je placen samosprávným celkem, který zároveň rozhoduje ve své vlastní věci, je přece absolutně nepřijatelná. Tam dokonce se citují v důvodové zprávě případy, že úřad vede přestupkové řízení, obecní úřad vede přestupkové řízení, ve kterém ta obec samotná je obviněným. Já si myslím, že toto opravdu není věc, která by komplikovala správní řízení, pokud se vyřídí náležitě, tak jak se vyřídit má. To znamená, v okamžiku, kdy tam ta obec vystupuje, tak se to postoupí nadřízenému orgánu, ten to přikáže nějakému jinému, řekněme krajskému úřadu a řeší to ten druhý krajský úřad.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, když půjdete k soudu, soudce také bere plat. Je placen ze státních peněz a může rozhodovat ve věcech, kde je například stát zastoupen v nějaké kauze. Promiňte, tato myšlenka mi připadá opravdu absurdní. Tam je už právě ta úprava, že v přestupkových řízeních, pokud je účastníkem řízení územně samosprávný celek, automaticky je podjatost a řeší to někdo jiný. Takže tato právní úprava nedopadá na přestupková řízení.
Já jsem vás nepochopil, pane hejtmane, také faktickou jste chtěl? Tak potom v tom případě dám faktickou, jestli kolega Adamec souhlasí. Tak pan hejtman Netolický s faktickou poznámkou.
Dámy a pánové, je to přesně o tom, že jsem naznačil, že poměrně jednoduchá novela, ale dotýkáme se samotné podstaty fungování územní veřejné správy v České republice. Pokud jsme po roce 1848 v podstatě u nás, na našem území ještě za monarchie měli de facto tento spojený model zavedený a po celé období první republiky až do roku 1949 a poté po roku 1990, tak asi navazujeme na nějaké tradice. Problematika systémové podjatosti se objevila jako výkladový problém vzniklý na základě několika konkrétních kauz. A když tady vzpomenu vystoupení pana kolegy Adamce, tak vám připomenul další proč. Pokud jsme přistoupili na to, že reforma veřejné správy je založena právě na tom, že obce a kraje vykonávají vedle samostatné také přenesenou působnost, a myslel na to zákonodárce už při schvalování tohoto zákona, nebo všech zákonů de facto o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze. Vychází z toho, že v článku 105 Ústavy České republiky se výkon přenesené působnosti, tedy výkonu státní správy z pověření státu, předpokládá, to znamená, ústavně se předpokládá podle hlavy VII, kde je fungování územních samosprávných celků přesně vymezeno, tak samozřejmě zákonodárce musel sám předpokládat, že k takovýmto záležitostem bude docházet.
Můžete se přihlásit znovu.
Já si myslím, že pokud máme vážné obavy, že to takto funguje, ať psaně, nebo nepsaně, tak pak zvažujme to, že změníme model veřejné správy, že oddělíme tu státní moc od moci samosprávné. To je jediná nejčistší cesta. Ale to jste měli křičet v době, kdy se to tady takto ustanovilo, když byla reforma veřejné správy. Já chápu, že vy jste tady nebyli ještě v té době. Překročení pravomoci veřejného činitele, to vůbec není žádná legrace. Nikdy bych to neudělal! Protože to bych byl za blbce a ne za starostu! Takže řekněme si na rovinu, takhle to nefunguje.
Co chci říci a co je důležité, nemáme v tuto chvíli ještě finální dohodu na tom, jak přesně budou ty jednotlivé body a především ty nejcitlivější formulovány. A stejně tak že i případně Ústavní soud nám nebude tu konstrukci bořit. Termíny jsou takové, že se chceme sejít příští týden ve čtvrtek 8. března, neformálně, pouze pracovně, tedy bez nějakého zasedání výboru nebo podvýboru.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se pokusím tady navázat na zástupce předkladatelů pana poslance Kolovratníka v tom, co tady říkal. Možná bych zabrousil do historie toho minulého období, protože pan navrhovatel to tady zmiňoval. Je potřeba si uvědomit, že tento návrh zákona zasahuje do vlastnických práv a to je podle mě problém, se kterým se musíme porovnat. Budujeme tu stát vlastníků, měli bychom ctít vlastnická práva. Dneska jsme ve stavu, kdy máme peníze na výkupy, stavbu, a nemáme vlastně hotová přípravná řízení. To znamená, nemáme stavební povolení. A bude to legitimní, budeme se muset o tom dohadovat. Já to vnímám tak, že je to velmi řekl bych třaskavá záležitosti a je potřeba k tomu přistupovat velmi citlivě. Já musím říct, že podle mě ten směr cesty stavíme správně, protože nakonec podívejme se do okolních států Evropy. Takže tady nás čeká ještě velká práce. Nicméně musím říct, že toto je první krok a je to test toho, jak jsme schopni si s tímto problémem v této fázi poradit.
To jsou mantinely vymezené této komisi, a pokud kontrolu chcete zahájit, musíte to oznámit předsedovi vlády. Ať chceme, nebo nechceme, bylo to za prvního ředitele, je to dnes, a pokud se to nenapraví, bude to pokračovat dále. A tam byla řada občanů, kteří cítí problémy v tom, jak se k nim GIBS chová - buď jak likviduje, anebo naopak nekoná. Takže to jsou oblasti, které má komise na kontrolu generální inspekce prověřovat, a ty mantinely jsou jasně dány zákonem. Já nebudu likvidovat Generální inspekci bezpečnostních sborů, protože ta byla zřízena zákonem a zákonodárci jste vy i já. Takže já nejsem od toho, abych likvidoval, tak jak se už dočítám, že jsem k tomu nastrčen. Já pouze říkám, že kontrola může být odborná, anebo formální. A formální kontrola Generální inspekce bezpečnostních sborů se dá provádět třeba na Barrandově. A Barrandov - teď nemyslím sídliště nebo městskou část zde v Praze, ale kdo je trochu znalý Generální inspekce bezpečnostních sborů, rozhodně ví. S dostatečným množstvím dobrého moku se dá udělat jakákoliv kontrola.
Máme zde dvě faktické poznámky - pan poslanec Výborný, pane poslanec Jurečka. Pan poslanec Výborný má slovo. Prosím, pane poslanče.
Já jsem velmi pečlivě poslouchal vaše slova, která tady zazněla, a musím bohužel konstatovat, že se opět posouváme někam jinam. Nikdo, pane kolego, nezpochybňuje vaši odbornou erudici, nikdo vás tady, jak tady také zaznělo tuším od pana předsedy Kováčika, nikdo vás přece nevyhání z Poslanecké sněmovny, nikdo vás tady nenutí k tomu, abyste nepracovali, ale ta věc je přece někde úplně jinde. Kolega Ondráček tady zcela pominul to, oč běží. Ta slova byla jasná. Hovořil o lidech jako vy, nikoliv o tom, že vy byste byl v roce 1989 na Národní třídě. Takže to je potřeba si správně přečíst. A jak říkám, vaši práci, vaši odbornost tady nikdo nezpochybňuje, ale ten symbol, že vy byste měl stát v čele této komise, je tak závažný a tak důležitý, že věřím, že pro něj se tady nenajde v této Sněmovně většina!
Faktická poznámka pana poslance Jurečky. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji. Já jsem pozorně poslouchal celý ten dlouhý projev pana poslance Ondráčka a přiznám se, že zaznělo tam hodně o tom, jak práce pana poslance Ondráčka, tehdy nebyl poslancem, byla vázána přísahami. Nic takového nezaznělo! Ti, kteří v tu dobu sloužili vlasti, byli na druhé straně barikády a vy jste proti nim tehdy zasahovali. A s dovolením ještě jednou si tady dovolím odcitovat asi tři věty: "Minulost není uzavřenou kapitolou. Stále je v ní skryto mnoho zla, které občas zatouží po své reinkarnaci. Právě vy, účastníci třetího odboje, jste svědomím doby." Děkuji za pozornost.
Následují faktické poznámky v pořadí pan předseda Kováčik, pan předseda Filip, pan ministr Stropnický. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Já jsem přece neřekl, že někdo někoho vyhání z Poslanecké sněmovny. To nemyslíte vážně! Takže pojďme se z toho kruhu vymanit. Jsou tady jasné strany sporu, jsou tady jasné a nesmiřitelné tábory, jsou tady jasné a nesmiřitelné, řekněme, souboje symbolů, akorát že ta historie je zamotanější. A znovu se vracím k tomu, že bez roku 1938, o kterém se málo mluví, a mělo by se o něm mluvit více, o příčinách a důsledcích, by nebylo těch dalších let.
Já děkuji paní poslankyni Langšádlové a dalšího v pořadí mám pana poslance Ferjenčíka.
Děkuji za slovo, já věřím, že to stihnu. Dvě poznámky.
Už mám v podstatě. Prosím vás, abyste si veškeré materiály, které máte na svých lavicích a chcete, aby byly uchovány, vložili do svých zásuvek, jinak budou skartovány.
Dámy a pánové, já sem přicházím pouze připomenout zákon 198 z roku 1993, který je zákonem o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, v němž se říká, že komunistický režim panující v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 byl zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. A tomuto režimu pan kolega Ondráček sloužil, vědomě, hlásí se k tomu, obhajuje tuto svoji životní etapu a já si myslím, že to je přesně ten důvod, pro který nemůže zastávat funkci, na kterou ho opakovaně KSČM navrhuje. Čili ten postup je zřejmý a je stálý a myslím si, že dnes má ještě dvojí symboliku. Teď se musí odehrát nějaký mezikrok, jsme ve chvíli, kdy není nic, ale aby něco mohlo být, tak musí někdo něčím zaplatit. Teď bude muset platit hnutí ANO, aby si mohlo zajistit příštího nějakého spojence, ať už pro tichou podporu, nebo jakoukoli jinou podporu, ale teď je na řadě, aby zaplatilo. Tak ti lidé jsou zoufalí a já chci, aby slyšeli, že v tom nejsou sami, že jsou tady ti, kteří se pokoušejí, byť svými nyní oslabenými silami, proti tomu něco dělat. Že se snažím apelovat i na vás ostatní, kteří jste se zavázali, že budete sloužit demokratické zemi, tu přísahu jste tady složili, tak abyste si dobře zvážili své kroky. Moc vás o to chci poprosit.
Nyní faktické poznámky, mám ještě tři přihlášky: pan poslanec Pavel Kováčik, Jiří Bláha a Josef Hájek. Faktické poznámky mají přednost, čili řádná přihláška... Rozumím tomu. Pane předsedo, máte slovo.
Neplnili úkoly socialistické výstavby například v dolech, Pepo Hájku? Také je tady pár možná armádních důstojníků. Já jsem nemluvil a nikdo z nás nemluvil o nějakém minulém režimu, co se týká jeho obhajoby a tak podobně. To také pamatujeme. Škoda, že to dnes možná není.
Nyní pan poslanec Jiří Bláha, poté pan poslanec Josef Hájek a další.
Vážení kolegové, kolegyně, celý týden neděláme nic jiného, já už jsem to jednou říkal, než se hrabeme v minulosti. A my místo toho se tady dohadujeme. To, že máme každý v životě nějaký škraloup, tak se zamyslete nad tím, co jste dělali vy celý život. Já jsem třeba v době komunismu byl na vojně a dneska by mi mohl někdo vyčítat, že jsem sloužil lidu prostřednictvím vojenské základní služby. Byl jsem v Pionýru, mohlo by mi být vyčítáno, že jsem souhlasil s režimem? Byl jsem v SSM - to samé. Takže pojďme, pokud se chceme hodnotit, oprostit se od minulosti. A to bychom také mohli dojít k názoru, že všichni pánové, kteří jsou tady dneska, vlastně by mohli být nařčeni ze sexuálního harašení, že osahávali v době, kdy byli v pubertě, své spolužačky. Takže přestaňme se hodnotit, co bylo, a pojďme dělat něco pro ty naše lidi.
Děkuji panu poslanci Bláhovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Josefa Hájka a dalších: dva, čtyři, sedm faktických poznámek. Tak, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím o klid a debaty, které se netýkají předmětu jednání, prosím v předsálí. Pan poslanec Hájek má slovo k faktické poznámce.
V Orlové máme mimo jiné památník. Vážím si těch, kteří skutečně bojovali a byli vězněni za komunistů. Pokud ano, tak se vám omluvím.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Miroslav Kalousek. A znovu požádám Sněmovnu o klid. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ano, pracovali jsme v té době. Za své nestatečné mlčení se dodnes stydím. Ale báli jsme se těch represivních složek, které dokázaly zničit člověku život. To byl prostě rozdíl, jestli někdo pracoval, nebo jestli se aktivně účastnil v těch represivních složkách. V Německu po válce byl také rozdíl, jestli někdo chodil do práce a bál se promluvit, nebo jestli byl někdo aktivní esesák. A to bohužel byl pan kolega Ondráček v instituci, která byla od toho, aby mlátila lidi, a byl to i předseda vlády České republiky, který byl komunistický udavač Státní bezpečnosti.
K ničemu takovému tady nedošlo, naopak sledujeme to, že KSČM se stále více a více hlásí k dědictví Vítězného února. A my jsme svědky toho, že KSČM vůbec ne na základě svého volebního výsledku získává stále důležitější a důležitější posty i na půdě parlamentu. Dovolte mi tedy říci, že situace se vůbec nezměnila. To znamená, že člověk, který má tento škraloup z totalitní doby a nebyl ochoten se k tomu ani mediálně, ani tady na plénu Sněmovny nějakým způsobem postavit, si prostě nezaslouží, aby byl předsedou takto důležité komise, a naše hlasy každopádně nepůjdou právě tomuto kandidátovi.
To byl pan poslanec Vít Rakušan. Ještě před panem poslancem Ferjenčíkem vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik jako předseda poslaneckého klubu KSČM. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Komunistické klub je celá léta znám tím, že drží slovo, že nemluví do větru. Dovolte nám, abychom to učinili i teď. Tak jako vy si nenecháte mluvit do svých nominací, promiňte, ale mandát pana kolegy Ondráčka je úplně stejný jako mandát každého ostatního z nás, jako každého poslance a poslankyně každé politické strany. A co se týká oné poznámky o výsledku a výsledcích dosavadního vyjednávání a tak podobně od pana předřečníka - pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, od vás ta poznámka o nízkých volebních výsledcích skutečně sedí.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi za dodržení času. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, předně bych vám chtěl všem moc poděkovat, že jste naprosto bez jakýchkoli obstrukcí umožnili, abych v této volbě mohl kandidovat, tím, že jste našemu klubu umožnili změnit obsazení v komisi GIBS. Ke svému protikandidátovi panu Ondráčkovi bych se jen velmi stručně vyjádřil. Dále bych přešel k tomu, co považuji za podstatné, byť ne úplně nejpodstatnější. Pan předseda Faltýnek sliboval a v celé řadě případů to opakoval v médiích, že orgány ve Sněmovně mají být rozděleny poměrně. Tak se podívejme na ten výsledek. Ale to se bavíme jenom o rozdělení pozic ve Sněmovně a nějaké kultuře tady. KSČM v tuto chvíli je jediná strana ve Sněmovně, která deklarovala, že bude podporovat druhou vládu Andreje Babiše. Já si dovolím velmi výrazně pochybovat o tom, že se dá říct, že přidělit tento post KSČM je přidělení toho postu opoziční straně, ve chvíli, když teď minimálně slovy pana Dolejše řekla, že se chystá podporovat vládu. Komise pro kontrolu GIBS podle mě má dohlížet nad dvěma věcmi. A druhý zásadní úkol je dohlížet na to, aby Generální inspekce nebyla zneužívána k šikaně policistů, kteří se nějakým způsobem znelíbili. Takže to jsou dvě oblasti, kterým já bych se chtěl jako předseda této komise věnovat. Je mi jasné, že není možné z této pozice zasahovat do vyšetřování, je mi jasné, že jsou tam nějaké zákonné mantinely. Tohle jsou tedy věci, se kterým já do té volby jdu. Tímto bych vás všechny napříč všemi kluby chtěl požádat o podporu do této volby.
Máme před sebou dvě faktické poznámky - pan poslanec Václav Klaus a paní poslankyně Majerová, poté s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL Bartošek. Děkuji paní poslankyni Majerové. Dobře, děkuji, poznamenám si. A nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Bartošek, poté pan předseda Faltýnek, potom paní poslankyně Němcová.
Z toho důvodu jsem přesvědčen, že není možné, aby zástupce KSČM byl v čele této komise. Vážené kolegové, odhlédněte od politického soupeření. Zde se jedná o mnohem víc než o soupeření mezi ODS a Piráty.
Děkuji. Nyní ještě před přednostním právem pana poslance Faltýnka faktická poznámka pana poslance Pavla Kováčika. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Prosím pěkně, tyto argumenty jsou poněkud liché. A já vím, že jde o součást politického boje, že se sází na kratší paměť a tak podobně. To je všechno od začátku až po tento zatímní konec, který to dnes má.
Děkuji. Mám tady tři další faktické poznámky, takže řádně přihlášené kolegy ještě zklamu, nebo požádám o trpělivost. Nejdříve pan poslanec Jan Zahradník, poté pan poslanec Zbyněk Stanjura a pan poslanec Karel Krejza. Nyní tedy pan kolega Jan Zahradník s faktickou poznámkou.
A dožil jsem se toho a jsem tomu moc rád. Fandím naší kandidátce samozřejmě. Ale tenhle ten fakt jsem si dovolil tady zmínit.
Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou.